Hlasování číslo 61, přihlášeno 185 poslanců, pro 66, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.
Garanční výbor nepřijal stanovisko.
Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat.
A protože jsme hlasovali o všech pozměňujících návrzích, nyní budeme hlasovat o zákonu jako celku.
Konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas. Děkuji paní navrhovatelce, paní zpravodajce a končím projednávání tohoto bodu. Z dnešního jednání se od 11.30 do 14.30 z důvodu pracovního jednání omlouvá pan předseda Marek Výborný. Tím jsme skončili všechna třetí čtení, kterými jsme se dnes mohli zabývat a budeme se věnovat zákonům v druhém čtení podle pořadí. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili do přítomnosti navrhovatelů dne 26. listopadu. Zpravodajem garančního výboru, kterým je ústavně-právní výbor, je pan poslanec Jakub Michálek. Do ní se s přednostními právy přihlásili místopředsedové Sněmovny v tomto pořadí: Tomio Okamura, Vojtěch Pikal.
Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Ptám se zástupkyně navrhovatelů, jestli má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pokud diskutujete jiné téma, než je nemocenské pojištění, zásadně v předsálí!
V současné době probíhá totiž výpočet této dávky podle tzv. redukovaného vyměřovacího základu. K částce nad třetí redukční hranici už se vůbec nepřihlíží. Poprosím o podporu těchto konkrétních změn. Samozřejmě že si nemyslím, že to stačí, že to je jediná změna, která je v našem systému rodinné politiky potřebná. Je to klíčová věc. Je celá řada dalších oblastí, které potřebují změnu, zlepšení v oblasti péče pro malé děti.
Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, členové vlády, budeme pokračovat. Doba pro přestávku pro poradu klubu TOP 09 uplynula a budeme tedy v závěrečné fázi projednávání návrhu zákona ve třetím čtení. O stanovisko samozřejmě, ač je přednese ve svém vystoupení, požádáme i pana ministra těsně před hlasováním.
Děkuji. Konkrétní hlasovací procedura: nejdříve hlasovat návrh A, což je pozměňovací návrh paní profesorky Adámkové a dalších. Připomínám, že je to návrh zakotvující přesné vymezení toho, co má být odškodňováno, a návrh zřízení nezávislé odborné komise pro posouzení újmy. Dále hlasovat o pozměňovacím návrhu B, což je návrh pana poslance Kaňkovského, který dává možnost Ministerstvu zdravotnictví vyžádat si zdravotnickou dokumentaci, pokud ji nepředloží ten, kdo si stěžuje a kdo žádá odškodnění. A jako poslední hlasovat o návrhu zákona jako celku.
To byl návrh procedury. Má k němu někdo výhradu, nebo jiný návrh? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Paní zpravodajko.
Mohu technicky? Dobře, děkuji.
Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Druhý návrh je druhá část pozměňovacího návrhu paní profesorky Adámkové, to je zřízení nezávislé odborné komise.
Návrh byl přijat. Další návrh.
Další a poslední pozměňovací návrh je návrh pana poslance Kaňkovského.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pěkný večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Víme, že systém financování sociálních služeb je dlouhodobě zanedbán. Letos jsme byli opět svědky toho, že jsme tady často jednali ohledně navýšení financí v sociálních službách, které tam scházely, a tomu se chceme právě tím pozměňovacím návrhem vyhnout, aby v příštím roce sociální služby a poskytovatelé věděli, s jakými finančními prostředky budou hospodařit. Je to pro ně zásadní a klíčové. Je to pro ně klíčové proto, aby měli finance na platy pracovníků, jednak pracovníků v sociálních službách, ti, kteří jsou v přímé péči s klienty, ať už u lůžek, ať už s klienty handicapovanými a v dalších službách. Vím, že asi dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou, ale musíme si říct, že tito pracovníci pracují s živými bytostmi, s lidmi a je třeba, abychom předcházeli syndromu vyhoření, je tam taky vysoká fluktuace a je třeba, aby tito lidé byli pořádně zaplaceni. Děkuji za podporu. Děkuji za podporu.
Chtěl bych se zde přihlásit ke čtyřem pozměňujícím návrhům. Bez navýšení těchto financí dojde k rozpadu sítě protidrogových služeb, která v současné době zajišťuje prevenci a léčbu pro desítky tisíc klientů po celé České republice. Druhý návrh v kapitole 308 Národní bezpečnostní úřad zvyšuje částku v položce výdaje celkem o 8 mil. korun. Třetí návrh se týká Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost a informační bezpečnost. Tam se ukazatel výdaje celkem zvyšuje o 41 mil. korun. Zde chci navýšit výdaje na dobudování a rozvoj IT infrastruktury Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost a rozvoj softwarové a hardwarové infrastruktury pro ochranu před kybernetickými útoky. Konkrétně se jedná o vybudování neutajované sítě v Praze, geograficky oddělené záložní pracoviště vládního CERT pro případ nedostupnosti provozu primární lokality v Brně, dále nákup měřicí techniky a nákup šifrátorů pro utajovanou síť NÚKIBu. Navrhované opatření pokryje základní potřeby státu na zajištění potřebného rozvoje a bezpečného fungování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Poslední návrh se opět týká Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.
Děkuji.
Děkuji. Ale chápu, že to byl nějaký komplexnější problém. Takže to je za mě asi vše.
Mám zde přihlášku k faktické poznámce od pana poslance Votavy, ale je to jenom omyl. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Nyní se dostáváme k bodu Projednávání tohoto bodu jsme přerušili 26. listopadu před otevřením podrobné rozpravy. Připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu a dále byl tisk přikázán zemědělskému výboru. Děkuji a do podrobné rozpravy se přihlásila také paní zpravodajka, paní poslankyně Válková.
Je součástí také toho komplexního pozměňovacího návrhu. Zatím tady takový žádný ovšem nemám s výjimkou toho jednoho, ke kterému se teď paní poslankyně Pekarová, prostřednictvím pana místopředsedy přihlásila.
Děkuji a do podrobné rozpravy se přihlásil pan poslanec Marek Benda. Prosím máte slovo.
Nevím, jestli je možné ve Sněmovně předkládat pozměňovací návrhy a trvat na tom, že jsou komplexní, ve třetím čtení. Tady je to snaha paní navrhovatelky a skupin, které za ní stojí, říct, všechno ostatní kromě mých návrhů je nehlasovatelné, protože žádné kompromisy v této věci nejsou možné a nejsou přípustné. Já na to jenom upozorňuji. Návrhy se berou jako pozměňovací návrhy k tomu, co je předloženo, může s nimi být takto naloženo. Předpokládám, že naše procedura bude takováto. Tak to jenom jsem chtěl, abychom měli jasno před třetím čtením.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nikdo se nehlásí, podrobnou rozpravu končím.
Samozřejmě tady se nelze upínat jenom k dávkovému systému, což je jenom jeden z těch tří pilířů rodinné politiky, který tady v České republice máme. Děkuji vám za pozornost a za podporu tohoto návrhu.
Děkuji.
Jak už zaznělo i z jejích úst, chybí nám v některých oblastech komplexnější prorodinný přístup v politice naší země. Už tady opakovaně zaznělo, že zatímco většinou velmi často mluvíme o prorodinných opatřeních na všech možných fórech, tak z hlediska legislativy jsme se nějakého komplexního přístupu ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí zatím nedočkali. Ano, schvalujeme tady čas od času nějaké dílčí návrhy, ale ten komplexnější přístup tady bohužel zatím není vidět. Proto také dochází k tomu, že jednotliví poslanci přicházejí s dílčími novelami týkajícími se nemocenského pojištění, zákoníku práce, státní sociální podpory a některých dalších zákonů. Myslím si, že je to škoda. Ani já si nemyslím, že bychom jenom tímto opatřením dokázali nastartovat boom porodnosti v České republice, ale je potřeba říci, že skutečně zde je potřeba komplexní přístup ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí a že je potřeba se nad těmi klíčovými opatřeními dohodnout napříč politickým spektrem. Na závěr si vás dovoluji požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu i celého návrhu zákona. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo. Já bych ráda za pirátský klub řekla, že podpoříme ten kompromisní pozměňovací návrh pana poslance Kaňkovského. Počítali jsme si ty částky. Domníváme se, že to je nějaká ta střední cesta. Na druhou stranu chceme, aby tady jasně zaznělo, že to, co skutečně potřebujeme, to, co je skutečně ta hlavní podpora rodin, jsou dětské skupiny. Ten zákon je zaparkovaný. Tolik stanovisko k tomuto tématu za náš klub stručně.
Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy?
Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi jenom krátce několik vět za poslanecký klub Občanské demokratické strany. Nejprve padla tady slova z úst paní kolegyně Richterové o dětských skupinách. Ještě se s tím asi setkáme jak na půdě výboru pro sociální politiku, tak na půdě Poslanecké sněmovny. To je za prvé.
A je ještě nějaká přihláška do rozpravy? Nikoho nevidím, takže rozpravu končím.
Přikročíme tedy k návrhu. Děkuji vám. Návrh byl schválen. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Děkuji také a věřím, že bude potřeba co nejméně tento návrh zákona.
Oba jsou již na místě. Ptám se zástupce navrhovatelů, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Prosím tedy o podporu našeho zákona včetně toho pozměňovacího návrhu.
Budeme pokračovat, a to otevřením rozpravy. Děkuji panu poslanci Tomiu Okamurovi. Nemám žádnou jinou přihlášku do rozpravy ve třetím čtení. Pokud se nikdo nehlásí z místa, nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj Řehounek také ne. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé návrhy a vyjádřil se k nim.
Je to z toho důvodu, že na opakovaném druhém čtení byl přijat komplexní pozměňovací návrh, to znamená, že původní pozměňovací návrhy, které k tomu tisku byly podány, padají a budeme hlasovat pouze ten nový komplexní pozměňovací návrh. Omlouvám se, ale teprve teď těsně předtím jsem to dořešil s legislativou.
Ano? Děkuji vám. Ano, pane zpravodaji?
Týká se budování nových kapacit škol v blízkosti velkých měst. Ten problém bohužel dále roste, nedaří se najít dost finančních prostředků na to, aby v blízkosti velkých měst vyrostly nezbytné kapacity pro vzdělávání dětí. Jsou to naprosto reálná čísla sebraná na základě podrobného průzkumu, dotazů starostů měst a obcí v blízkosti Prahy. A je na České republice, aby se s tímto problémem vypořádala. Někteří starostové a starostky už dupli na brzdu a neumožňují to, jinde ale bohužel tomu tlaku podléhají, nebo mu v minulých letech podlehli, a je jasné, že bez vybudování potřebné kapacity nebude možné zajistit základní úkol obcí a měst a české veřejné správy - zajistit prostor pro vzdělávání dětí školou povinných. Tento program by se zvýšil o částku 300 mil. korun. V tomto případě by se mělo jednat o zvýšení o 200 mil. korun na příští rok. To jsou alespoň základní finanční prostředky, které umožní ten problém zmírnit, a je nezbytně nutné s podobnými částkami počítat i v příštích letech.
Jde mi o to, že za roky 2017, čtvrtý kvartál, a za celý rok 2018 jsou dnes již vypláceny kompenzace majitelům lesů.
Děkuji. Nyní Lukáš Bartoň.
Rád bych představil své tři pozměňovací návrhy. Když se to projednávalo v rozpočtovém výboru i ve školském výboru, tak byl problém s kapitolami. Nyní předkládáme v tomto dokumentu trochu jiné kapitoly. Proč k tomu nedošlo? Toť všechny mé návrhy.
Děkuji. Nyní pan poslanec Jakub Janda.
Nechci jmenovat.
Z tohoto důvodu tedy tento pozměňovací návrh nemohu podpořit. Ale jinak bych vás chtěl požádat o schválení daného návrhu zákona. Děkuji za pozornost a prosím tedy o podporu.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat. Otevírám rozpravu. Ano, pan poslanec Jan Farský se hlásí z místa. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Stát jim uložil povinnost, ale odpovědnost odmítal. A já si myslím, že je moc dobře, že k této změně dochází a že stát odpovědnost za negativní důsledky očkování přijímá. A představte si situaci rodičů, kterým se stane to, že jejich dítě, to nejcennější, co mají, reaguje nějakým způsobem nestandardním na proběhlé očkování. V té chvíli nemůžeme od nich čekat, že začnou schraňovat důkazy, detektivním způsobem shromažďovat složitou dokumentaci, aby se utkali o náhradu škody. Proto si myslím, že ta koncepce, která je zvolena, tak jak je nastavena v tomto návrhu, je správně. Jediný povzdech nad tím - ale nejdřív se vyjádřím k těm pozměňovacím návrhům za náš klub.
Tento vztah mezi dopravcem a jeho podnikatelským vozidlem by byl zcela narušen v neprospěch cestujících, mimo jiné. Vozidlo je totiž v zásadě provozovnou podnikatele - dopravce a je třeba, aby za vše, co se s ním děje, nesl odpovědnost vždy konkrétní a jednoznačný dopravce. Uvedené pozměňovací návrhy by tak prakticky zmařily cíl, k němuž projednávaná novela směřuje. Dovoluji si vás proto naléhavě požádat, aby tyto pozměňovací návrhy nebyly přijaty.
Další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Polanský. Faktická poznámka pan poslanec Adamec.
S dovolením, vážený pane ministře, myslím si, že vy nám nemůžete navrhovat proceduru, jak budeme hlasovat. Jinak to prostě nejde.
Nyní pan poslanec Polanský do rozpravy.
Milé kolegyně, milí kolegové, dobrý den.
Kdo další do rozpravy se hlásí k tomuto bodu ve třetím čtení? Je zájem o závěrečné slovo? Ani ze strany pana ministra, ani ze strany pana zpravodaje není. Poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.
Není to úplně jednoduchá procedura, tak bych vás poprosil o pozornost, ale vypadalo by to tímto způsobem. Zaprvé bychom hlasovali o legislativně technické úpravě, kterou jsem před malou chvílí načetl.
Jenom upozorním pana ministra, že má zapnutý mikrofon. A už ho nemá. Tak prosím.
- Tady jenom, pane předsedo, upozorňuji, že byl podán návrh na stáhnutí, takže bychom o tom měli nejprve hlasovat úplně na začátku celé procedury. Tolik návrh procedury.
Návrh byl přijat.
Proto avizuji, že si pravděpodobně budeme chtít vzít pauzu před závěrečným hlasováním. Budeme se chtít poradit, jak se k tomu postavit.
V institutu odškodnění tedy pro určité účely můžeme zúžit odškodnění a konkretizovat ho na určité případy, jako je zde v tom návrhu, který nyní projednáváme, aniž bychom se tím dopustili nějakého porušení. Takže jenom takhle obecně, když tak jestli bude třeba, tak bychom šli ještě do nějakého bližšího vysvětlení.